A teď cituji ze stanoviska legislativního odboru k podmínkám vyhlášení stavu legislativní nouze. Z uvedeného slova "vyhlásí" lze dovodit, že předsedkyně Sněmovny je povinna na návrh vlády stav legislativní nouze vyhlásit. V tomto ohledu nemá předseda Sněmovny prostor pro zhodnocení, zda nastaly zákonné předpoklady pro vyhlášení tohoto stavu, pouze reaguje na vládní návrh. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 53. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Miladu Voborskou a poslance Ondřeje Koláře. Žádný jiný návrh neeviduji. Z členů vlády se omlouvají: Balaš Vladimír z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Baxa Martin od 18 hodin z pracovních důvodů, Langšádlová Helena do 15.30 z pracovních důvodů, Lipavský Jan z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Nekula Zdeněk z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Síkela Jozef z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Šalomoun Michal z celého jednacího dne z osobních důvodů. Nejdříve vás požádám o ztišení, abych vás mohla seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium, protože těch změn je celá řada. Za třetí navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu: dnes, tedy v úterý 21. února, projednávat body z bloku Zákony - první čtení v navrženém pořadí. Zítra, tedy ve středu 22. února, bude v 9 hodin zahájena 54. schůze. Asi 7 minut po skončení, případně přerušení 54. schůze, nejpozději však ve 14 hodin, bychom pokračovali v 53. schůzi. Pokud nebude pořad 54. schůze ve středu 22. února vyčerpán, tedy sněmovní tisk 263, bezprostředně po projednání bodu 105 bychom v této schůzi pokračovali.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. A já tedy požádám paní zpravodajku Němečkovou, zda by se ujala slova. Paní zpravodajko, prosím.
Dobrý podvečer, dámy a pánové, my jsme se vystřídali v řízení schůze. Děkuji paní zpravodajce za zprávu zpravodaje a nyní otevírám obecnou rozpravu k tomuto projednávanému bodu. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikdo není přihlášen. Dívám se do sálu, jestli se někdo hlásí? Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Nyní bychom měli rozhodnout o pokračování. Zaznamenal jsem tu návrh na odhlášení, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a poprosím vás, abyste se svými identifikačními kartami přihlásili znovu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Ptám se na zájem o závěrečná slova pana předkladatele, paní zpravodajky? Není. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, a já jeho projednávání tímto končím. Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce. A my budeme pokračovat dalším bodem, což je Tak pana ministra nevidím. Poprosím pana předsedu, možná by si vzal přestávku do té doby. Přerušuji naše jednání na čtyři minuty.
Děkuji za slovo. Takže věděli jsme: Nemáme finanční prostředky v rozpočtu, a teď jak to uděláme?
Paní poslankyně, já se omlouvám, že váš přerušuji, říkala jste, že budete navrhovat nový bod...
Tak já si spíš myslím, že pokud tady hovořím k nějakému bodu a chci přeřadit ten bod, tak ho zdůvodňuji, a myslím si, že byste mi do toho neměla vstupovat.
Tak prosím pokračujte. Samozřejmě, paní poslankyně, na to plné právo máte, máte ovšem zdůvodňovat bod, který navrhujete případně přesunout, nikoliv se vyjadřovat k tomu, co zde bylo projednáváno v rámci přednostních práv.
Vážená paní místopředsedkyně, jestliže tady chci zdůvodnit předřazení toho bodu, a já se k tomu dostanu, abych na to navázala. Opravdu si myslím, že váš postup není v souladu s jednacím řádem. Myslím si, že z vaší strany jsou to takové neférovosti, že to nemá už opravdu obdoby. Takže já bych vám tady ráda ukázala, kolik například bere v současné době předseda Poslanecké sněmovny neboli předsedkyně nebo předseda Senátu. Druhý příklad. Ministři, máme jich nejvíc, osmnáct, nevejdou se nám ani do těch lavic.
Tady asi ohrožení bezpečnosti našimi důchodci nehrozí. Asi ani zdraví našich důchodců to neohrozí. A já se ptám, kdo tu hospodářskou škodu tedy zavinil? No to snad nemyslíte vážně. Tu hospodářskou škodu, pokud to na tomto budete hrát, tak je to tedy o personální odpovědnosti a osobní odpovědnosti pana ministra financí. Ten měl dát na valorizaci důchodů do státního rozpočtu. Pokud ano, tak si myslím, že opravdu nezastává svůj post řádně. Také pro dokreslení situace musím vzpomenout, že v roce 2022 žadatelé o předčasné důchody zavalili Správu sociálního zabezpečení. Ptáte se, jak je to možné? Já vám ráda odpovím. Tato situace, kdy pan ministr Jurečka zatížil státní rozpočet v době, kdy chce škrtat na zákonné valorizaci, je zcela nepřijatelná. Předčasné důchody jsou možností, to já vůbec nezpochybňuji, ale očekává se, a je to správné a logické, že takový důchod bude menší. Ale opak se stal pravdou a vyvrcholením celé této bizarní a zcela nerozumné situace je včerejší vyhlášení právě stavu legislativní nouze. Podle mě i my jako opozice, ale i celá veřejnost si zaslouží odpovědi na pět otázek. První otázkou je: Vyvodí pan ministr financí osobní odpovědnost z nastalé situace? Takže vyvodí z toho důsledky, kdo zavinil tu hospodářskou škodu? Druhá otázka: Přijala vláda všechna možná opatření k tomu, aby zasanovala státní rozpočet jinak než krácením důchodů? Máme možnost zmrazit si platy. Udělala to vláda? Nikoliv, my jsme si je pěkně navýšili, máme neskutečné platy, ale budeme krátit důchody našim důchodcům. Druhá věc. Řešila vláda valorizaci u restitucí? Ale prvním krokem, který tato vláda udělá, je, že sáhne na peníze nízkopříjmovým skupinám našich důchodců. Jako první krok z toho všeho, aby si naplnila státní kasu. Třetím důvodem je: Zajistil pan ministr financí zrychlenou certifikaci z evropských fondů, aby co nejrychleji ty vynaložené peníze českých daňových poplatníků byly z evropských fondů vráceny zpět? A tady znovu musím připomenout, že jenom naše vláda vyjednala 960 miliard, prostě necelý bilion korun, z evropských fondů, ale je samozřejmě na této vládě, jak rychle ty peníze dokáže čerpat. Máme ministra pro evropské záležitosti a předsednictví už skončilo. Hledala vláda i úsporu v těchto kruzích? Proč jich máme tolik, že se ani nevejdou do poslaneckých lavic? To jsou všechny ty úspory, které má vláda hledat nejdřív, než sáhne ke kroku, že bude krátit důchody.
Ano, děkuji. Prosím, máte slovo.
Tak nám vláda hodila důchodce přes palubu. Pomíjím to, že je to podle našeho názoru neetická záležitost, že se jedná o podraz. Je to neetické mimo jiné proto, protože oni s tím počítali. Všichni to měli velmi dobře propočtené a věděli, kolik se jim bude zvyšovat důchod. V tuto chvíli s tím nepočítají, bohužel. Jdeme na to nástroji takovými, že nesrážíme ceny u výrobců elektrických energií, což by bylo nepochybně protiinflační, jako třeba udělali ve Francii, ale že nejdříve necháme vydělat a poté to různým způsobem dotujeme.
Aktuálně platný zákon o veřejných dražbách je již ze své povahy značně zastaralý a v době svého vzniku nepočítal například s prováděním dražeb elektronickým způsobem, což je v současné době převažující varianta. Mezi hlavní cíle zákona o veřejných dražbách patří především harmonizace zákona o veřejných dražbách s občanským zákoníkem, přesnější úprava elektronických dražeb přímo v zákoně, posílení vymahatelnosti zákonem stanovených povinností, zjednodušení dražebního procesu a elektronizace uveřejňování informací o veřejných dražbách a dražební pomocí nového informačního systému centrální evidence veřejných dražeb. V současnosti při veřejné dražbě přechází vlastnické právo příklepem. Nové pojetí veřejné dražby však bude reflektovat občanský zákoník, který dražbu chápe jako zvláštní způsob uzavření smlouvy. Ten návrh rovněž v maximální možné míře respektuje subsidiární použití občanského zákoníku. Zákon o veřejných dražbách bude nově zahrnovat také procesní úpravu elektronických dražeb, která je dnes upravena pouze na úrovni prováděcí vyhlášky. Dále dochází ke zjednodušení a určité liberalizaci samotného dražebního procesu, zejména u dražeb dnes označovaných jako dražby dobrovolné. Tím se významně sníží administrativní zátěž a náklady související s provedením veřejné dražby. Ač byl v minulém období mnohokrát zařazen na projednání, řada na něj bohužel nevyšla, a nestihl být tedy v minulém volebním období projednán. Návrh zákona je nyní předkládán opětovně, pouze s minimálními úpravami. Jedná se o změny v návaznosti na nově přijatou legislativu a i několika legislativně technických úprav, včetně posunu data nabytí účinnosti. Tolik za mě vše úvodem.
Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Zuzana Ožanová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Návrh zákona byl poprvé předložen v červnu roku 2020, avšak nebyl do konce volebního období projednán. To je zřejmě důvod, proč nyní byla materiálu udělena výjimka z mezirezortního připomínkového řízení. Hned v úvodu je zapotřebí zmínit, že ročně u nás dochází k více než tisícům dražbám.
Já vám rozumím, paní kolegyně. Tak prosím.
Dalším důvodem předložení návrhu je nedostatečná úprava dražeb prováděných elektronicky. Pozdější novelou bylo ministerstvo zmocněno k vydání prováděcí vyhlášky, která měla stanovit podmínky postupu při elektronické dražbě. V průběhu legislativního procesu týkajícího se uvedené vyhlášky byl gestor zákona upozorněn na skutečnost, že samotný proces elektronické dražby by měl být upraven přímo v zákoně a vyhláška by měla řešit pouze technické a bezpečnostní požadavky na elektronické dražební systémy. Proto je úprava procesu elektronických dražeb zákonem jednou z priorit nově připravovaného návrhu zákona. Dalším důvodem předložení návrhu je neexistující sankce při porušení zásadních zákonných povinností, což přispívá k situaci, kdy někteří dražebníci vědomě nedodržují některá ustanovení zákona o veřejných dražbách s tím, že jim za toto chování nehrozí žádný postih ze strany dozorového orgánu. Dalším důvodem předložení návrhu je nadbytečná administrativní zátěž adresátů zákona. Tolik k důvodům předložení návrhu zákona. Při posuzování návrhu zákona je nutné mít na zřeteli také ekonomický dopad na státní rozpočet. Nová právní úprava totiž počítá se vznikem Centrální evidence veřejných dražeb, kterou bude spravovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Náklady na vytvoření tohoto systému jsou uvažovány ve výši 8 131 200 korun. Velmi překvapivým se jeví takto velmi přesná částka, ale pro mě je to spíš takové úsměvné, a potom se zeptám pana ministra, jak to dokázali tak přesně spočítat. Roční náklady na provoz mají činit přibližně 500 000 korun. Tyto náklady budou pokryty v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj bez dodatečných požadavků na státní rozpočet. Návrh nepředpokládá zvýšení personálních kapacit a souvisejícího objemu prostředků na platy zaměstnanců. Návrh zákona předpokládá vydání prováděcího právního předpisu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj. Vyhláška má obsahovat podrobnosti o údajích předávaných do centrální evidence prostřednictvím elektronického formuláře, způsob ověření těchto údajů a způsob přihlašování do centrální evidence. Dále má obsahovat technické a bezpečnostní požadavky.
A když se během této procedury, na kterou máte 50 dní, změní zákonná úprava, tak to nařízení přijmete dle zrovna platného zákona." No jo, ale to si trošičku protiřečí, protože všichni víme, že za 50 dnů se tady... Nelze změnit takhle rychle ten zákon. Tady vidíte, že ty různé automaty, které se spouští, a limity procházejí různými zákony.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétních okolností převáží nad obecnými požadavky, které ve vztahu k zákonodárnému procesu vyplývají z ústavního pořádku." A teď ta klíčová věta - poslední, kterou tady přečtu - a cituji: "Nelze však akceptovat využití tohoto mimořádného institutu jako běžného nástroje omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou, kdykoliv opozice vysloví nesouhlasný postoj k návrhu zákona a k zabránění nebo oddálení jeho přijetí využívají jednacím řádem stanovené prostředky." Tam jde o tu bezpečnost České republiky.
A já se domnívám, že nikomu se úplně do toho nechtělo, protože je to složité, je složité to napsat. Nicméně využijme toho, že je tady velká vládní novela a zkusme se podívat na problematiku elektrických koloběžek a já předem děkuji jak navrhovateli zákona, tak zpravodaji, že tak jistě učiní, a těším se na plodnou diskusi na hospodářském výboru i na podvýboru pro dopravu.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
Na druhé straně mi tady strašně chybí řekl bych taková ta edukativní činnost Policie České republiky. Já nevidím dopravního policistu, jak je rok dlouhý na silnici. Značená auta občas vidíme - no, myslím si o tom své - velmi málo. Možná by bylo tam lepší napsat Přepadat a loupit, protože já tu činnost opravdu nevidím dobře v této oblasti. Takže to je takový můj názor. Ale pojďme si říct, jak vlastně to s tou rychlostí je. Je to velmi jednoduché, ono to tehdy nebylo z bezpečnostních důvodů, tehdy to bylo z energetických důvodů. A to je pryč. Prostě ta realita taková je dneska, proč ta auta mají ty rychlosti? Neviděl jsem potrestaného řidiče kamionu, který předjížděl tak, jak neměl. Když jsem se ptal dopravních policistů, řekli mi, že ho nemají kde zastavit, že to je obtížné a že tohleto neřeší.
Já jsem tady schválně uvedl ty nejzákladnější body tohoto návrhu zákona právě proto, aby nebyl nikým v debatě dezinterpretován jako zákon, který rozšiřuje nějaké možnosti pro jakousi nelegální migraci či něco podobného. Zcela naopak, tenhle zákon výrazně přitvrzuje vůči těm nejhorším pachatelům trestných činů, což jsou převaděči, a tenhle zákon naopak definuje nové a lepší podmínky pro legální migraci, která je žádaná veškerými hospodářskými komorami pro udělování modrých karet, jejichž platnost by se mohla zvýšit ze dvou na tři roky a znamenala větší stabilitu pro zaměstnavatele v případě, že zaměstnávají třeba i vysoce kvalifikované cizince na území České republiky. Tedy v žádném případě se v těchto zákonných úpravách nejedná o žádné povolení pravidel pro vstup kohokoli ilegálního na území České republiky, právě naopak.
Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, dovolím si navázat na pana ministra. Hlavním účelem navržené úpravy je vedle splnění závazků, které nám plynou z evropského práva, jak už naznačil pan ministr, reagovat na změny, které v této oblasti nastaly od poslední větší novelizace. V České republice se dlouhodobě zvyšuje počet žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, na což reagují navržené změny, které vám teď stručně představím. Navržená změna zákona o azylu má za cíl zpřesnění některých stávajících definic tak, aby nadále nedocházelo k interpretačním problémům. Zejména se jedná o zpřesnění definice žadatele azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany. Dále dojde k zpřesnění institutů, které byly postupně do zákona o azylu včleněny na základě implementace evropských předpisů, u kterých rovněž mohlo docházet k různým výkladům ze strany různých institucí. Poslední ze signifikantnějších změn zákona o azylu má za cíl upravit podmínky žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, omezení, respektive zrušení části příspěvků pro jisté skupiny těchto žadatelů a jejich nahrazení možností pracovat tak, aby byli motivováni k aktivnějšímu přístupu. Tady bych chtěl upozornit na fakt, že lhůta pro začlenění tohoto institutu do českého právního řádu z předpisů evropského práva uplyne v polovině listopadu tohoto roku. Rovněž dojde k úpravě institutu výjezdního příkazu, a sice ke zpřísnění jeho režimu tak, aby se již nestávalo, že osoba, které je sice uložena povinnost vycestovat za hranice České republiky, je v podstatě jen propuštěna z detenčního zařízení a nad jejím dalším pohybem stát úplně ztrácí kontrolu. Souvisejícími změnami jsou pak například novelizace trestního zákoníku a zákona o veřejném zdravotním pojištění. V rámci trestního práva dochází k úpravě podmínek pro spáchání trestných činů v oblasti převaděčství, tak jak už to zmínil pan ministr, aby mohla být tato trestná činnost efektivněji postihována. Dojde rovněž ke zpřísnění trestů za tuto trestnou činnost. Dosud měly tyto děti speciální režim soukromého zdravotního pojištění, který byl pro jejich rodiče nákladnější, a zdravotnické služby, které byly z tohoto pojištění hrazeny, nebyly tak široké. Tato částka navíc počítá s výlohami, které za tyto děti bude veřejná zdravotní pojišťovna mít. Jedná se tedy o čistý zisk, který bude mít systém veřejného zdravotního pojištění na úkor zdravotních pojišťoven, které stojí mimo veřejný systém.
Než pan poslanec dorazí, načtu dvě omluvy: omlouvá se paní Babišová Andrea od 18 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Svoboda Pavel od 18 hodin z pracovních důvodů.
Já takový výraz neznám, nevím, co si pod tímto pojmem mám představit, ale doufejme, že mně to nějakým způsobem vysvětlí pan ministr, jestli tedy Němce, Francouze, Brita, Slováka nebo Ukrajince. Je hlavním účelem činnosti zaměstnavatele usnadnění vstupu státních příslušníků třetích zemí." Jak to tedy mám chápat? Je to podpora dovozu levné pracovní síly ze zemí mimo Evropské unie, tedy z Afriky, Bangladéše, Eritreje a podobně nebo z dalších afrických států? Pro ochranu českého trhu práce to znamená podle mě jakési nebezpečí pro porušení sociálního smíru a eventuálně prohloubení ekonomických problémů občanů České republiky.
Toto opatření společně s připravovanou emisní normou Euro 7 od roku 2025 bude mít zničující dopady zejména na automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky a tvoří přibližně 10 % českého HDP. Bude to mít velmi negativní vliv také na hospodářskou prosperitu a na zaměstnanost, což znamená zánik statisíců navazujících pracovních míst, a na životní úroveň našich občanů. Tuto pro Českou republiku likvidační normu podpořili v předchozích hlasováních na jednání Rady Evropské unie v době českého předsednictví, v době toho českého neúspěšného předsednictví, i zástupci současné Fialovy vlády, například když tam o tom hlasovala a byla tam vyslána o tom hlasovat ministryně životního prostředí Anna Hubáčková z KDU-ČSL. Europoslanci zvolení za SPD hlasovali samozřejmě proti. Fialova vláda udělala z dostupnosti aut luxus. Samozřejmě tyto kroky SPD odmítá. Nebo mají čekat na nějakou sdílenou dopravu? Je skutečně ostudou Fialovy vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější. A je samozřejmě výsměch všem občanům, co tady předvádí nově zvolený prezident Petr Pavel, kterého přistihli občané, jak teď o víkendu nakupoval v Polsku, protože je to tam levnější. Tady vidíte, jak pije vodu a káže víno. Růst inflace výrazně zrychlil. V meziročním růstu cen základních životních nákladů je situace ale mnohem horší. Toto lednové zrychlení nemá v Evropě obdoby, to je potřeba zdůraznit, to porovnání s Evropou. A já znovu říkám: měli byste podat demisi. Všechny tyto skutečnosti potvrzují, že enormní růst inflace v České republice nemá vnější příčiny, jak lže opakovaně premiér Petr Fiala a ministři Fialovy vlády, ale hlavním viníkem je vláda Petra Fialy z ODS a její neschopnost proti růstu cen regulačními nástroji čelit. Je neuvěřitelnou ostudou této vlády, že ve všech sousedních státech jsou již potraviny levnější než u nás, a to včetně Polska anebo Německa a Rakouska, kde ale navíc jsou trojnásobné příjmy. Přitom za SPD jsme nabízeli řešení vládě již dávno. A tady bych znovu zdůraznil, že místo abyste řešili drahé potraviny - a my už vás tady k tomu vybízíme rok v podstatě, rok vás k tomu vybízíme, poprvé jsem o tom tady mluvil před rokem v zimě, už více než před rokem v zimě, kdy Poláci snížili DPH na nulu u vybraných základních potravin, a vy jste neudělali vůbec nic.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh paní poslankyně Věry Adámkové. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat.